Samostatnou kapitolou je zcela neakční a nekompetentní ministr financí, který nebyl schopen iniciovat žádnou úsporu, například v oblasti efektivity státní správy, provozních úspor, digitalizace nebo efektivnějšího vynakládání veřejných prostředků. Protože se vám ani vzdáleně nedaří hospodařit podle vašich planých slibů, pomáháte si účetními triky. Abyste neměli deficit na rok 2023 ve výši 500 miliard, tak jste do něj zapomněli započítat 20 miliard na valorizaci penzí, 30 miliard na Státní fond dopravní infrastruktury, 100 miliard na kompenzace za ceny elektřiny. Upozorňuje vás na to už i Národní rozpočtová rada. Státní rozpočet není cár papíru, ale je to zákon roku. Není možné, aby tam už v lednu neseděly desítky miliard. Takové falšování fiskálních výkazů by mohlo ve svém důsledku ohrozit legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i pověst České republiky u našich věřitelů. Je to červená čára, kterou dosud žádný ministr financí nepřekročil, a já budu požadovat, aby tyto nesrovnalosti v rozsahu převyšujícím 150 miliard byly Poslanecké sněmovně důkladně vysvětleny. Nezapomínejme, že státní rozpočet je přijat formou zákona. A zákony musí být dodržovány. Ostatně nejdelší rozpočtové provizorium toho bylo tím nejzřetelnějším důkazem. Ostatně i pan prezident Zeman a váš odborný guru, bývalý poslanec Kalousek, nám v tomto dali za pravdu. Bohužel v průběhu času se to nezlepšilo, naopak, bylo to o mnoho horší.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já musím reagovat na vystoupení mého předřečníka. Já tomu rozumím, bylo to vystoupení plné urážek a dehonestace. Rozumím i tomu, že se těšíte a předpokládáte, že na Hrad vyhraje váš kandidát. On se uzavře kruh. Omezíte nám slovo ve Sněmovně vaším návrhem jednacího řádu tak, aby opozice nemohla mluvit, nebo jí to omezíte na maximum. A pod rouškou boje proti dezinformacím budete regulovat informace. Budete mít totální moc. Totální moc nad touto zemí. Budete ji válcovat, stejně jako válcujete opozici v Poslanecké sněmovně. A já pevně věřím, že tito lidé vám to jednou dají důrazně najevo. A já si stoupnu do čelných řad.
Děkuji za dodržení času.
No, já musím na Ondru Lochmana reagovat. Ale prosím, pane kolego, když už vám vaši markeťáci ze STANu dají nějaký text, tak než ho začnete číst, tak si ho zkuste ověřit a neztrapňujte se tady na plénu Poslanecké sněmovny. To vystoupení bylo absolutně trapné a komické. A budu konkrétní. Když se chlubíte za STAN úspěchy pana ministra Síkely, že sem přinesl zákon o komunitní energetice a tak dále - ten zákon tady měl být v létě. Přinesli jste to na konci roku a je to pozdě, už to mohlo půl roku fungovat. Vy jste měli příležitost pracovat na tom, aby bylo jádro uznáváno dlouhodobě a trvale. Neudělali jste v tom absolutně nic. Nebylo to na nás, bylo to na nich. A vy jako opozice v té době jste s námi souhlasili, že ty energie, ať už je to ropa, nebo plyn z Ruska, že jsou levné, že fungují, že zkrátka je to nějaký zdroj energie a infrastruktury, kterou tady máme. Nikdy, nikdy jsme od vás neslyšeli to, že bychom něco měli změnit. A teď, teď ty následky sbíráme všichni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším jménem k panu poslanci Lochmanovi. Já si ho velmi vážím a jeho práce v hospodářském výboru je vidět, nicméně několik dezinformací, které tady proběhly. Byla to dostavba Temelína. A víte, na čem skončila dostavba Temelína? Na způsobu financování, na ničem jiném. Tenkrát nebyl žádný odpor a rozpor oproti tomu, jestli se má soutěžit včetně Ruska, nebo ne. Druhá věc. To se nestalo za vaší vlády, to už bylo předtím. Co se týká ropovodu Stork, ten skutečně skončil na polské straně jejich nesouhlasem k tomu, aby fungoval. Pak tu máme ještě několik takových drobností. Já si myslím, že je třeba opravdu i nezapomínat na solární tunel. My jsme tady nebyli v té době, kdy se začaly utrácet neskutečné peníze za nesmyslné projekty fotovoltaické energetiky.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
V každém případě, když jste tady říkal, jak tato vláda nejedná chaoticky, tak já jsem tady několikrát vystupovala a myslím si, že jste tady u toho byl taky a slyšel to, jakým způsobem jsou zde přijímány zákony. V každém případě řádný legislativní proces tam neprobíhá. Bavím se o energetickém zákonu, který byl několikrát novelizován. Takže mi neříkejte o tom, že tato vláda nejedná chaoticky. Jedná neskutečně chaoticky.
Děkuji za dodržení času.
Je to z toho důvodu, kolegové, že my nemáme žádné fňú a kňú, jak se teď začíná používat.
Už jen díky energetickým projektům, které jsem tu ve stručnosti jmenoval, jsem přesvědčen, že naše vláda toho dělá hodně pro dobrou budoucnost České republiky. Chci také připomenout, že tato opatření a projekty nejsou jenom výsledkem naší reakce na krizi. Řadu z těch projektů naleznete už v našem programovém prohlášení, které jsme podepsali ještě před válkou a o kterých jsme mluvili dlouhodobě právě proto, že my máme strategii, máme představu a že jsme od počátku věděli, že bez těchto projektů, bez této změny se Česká republika dlouhodobě neobejde. Vývoj událostí nám dal za pravdu, přinutil nás urychlit některé naše kroky. Protože nehledíme pouze k nejbližším volbám, ale naše vláda, naše vládní koalice má na paměti budoucnost České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kroky směrem k energetické nezávislosti by neměly smysl, pokud bychom současně nedokázali zmenšit tlak, který energetická krize má na naše občany, zvláště na ty nejslabší a nejzranitelnější. Proto od začátku myslíme na to, že nikoho nesmíme nechat padnout, a pomoc domácnostem, pomoc firmám, pomoc zranitelným dokonce nadřazujeme nad rozpočtové sliby a nad principy odpovědné fiskální politiky. Netajíme se tím, říkáme to otevřeně. Je to zátěž, ale nikdy jsme nepochybovali o tom, že tato opatření jsou jednoduše nutná. Chtěl bych proto zrekapitulovat i výsledky v této oblasti. Ten občany chránil, a účinně chránil, jak se ukázalo, před nejhorším zvýšením záloh na energie. Pro rok 2023 jsme zvolili řešení pomocí zastropování cen energií. Řešení, které je mnohem, mnohem rozsáhlejší. Lidem, kteří se ocitli v mezní situaci, skončili třeba u dodavatele poslední instance, to připomínám, to jsme taky hned na začátku museli řešit, dopady krachu Bohemia Energy a dopadu na zákazníky, tak i těm, kteří skončili u dodavatele poslední instance jsme platnost tohoto režimu zkrátili na tři měsíce, aby rychleji mohli uzavřít novou, výhodnější smlouvu na energie. A to je účinná pomoc státu. Na uklidnění situace v Evropě, na to, že ceny plynu i elektřiny klesají, mělo jistě vliv i naše právě uplynulé předsednictví v Radě Evropské unie. A to je další výsledek naší vlády, výsledek, u kterého bych se chtěl také zastavit. I to počítám mezi velké úspěchy naší vlády. Situaci, do které nás uvrhlo Rusko, totiž nedokážeme vyřešit úplně sami, a kdo to říká, tak neříká lidem pravdu. Když ale zajistíme, aby se na základních otázkách shodla celá Unie, mluvila k Rusku jedním hlasem, což se českému předsednictví povedlo, náš vliv je potom nesrovnatelně větší a snadněji tak dosáhneme toho, co naše země životně potřebuje. Mám velkou radost z toho a jsem hrdý na to, že naše předsednictví v tomto ohledu bylo úspěšné. Dokázali jsme z našeho předsednictví dostat maximum a sklidili jsme uznání prakticky ze všech stran. Před rokem jsme byli v Evropě považováni za stát, který dokáže jenom čerpat dotace a kritizovat všechny návrhy a nic nedokáže prosadit a nikdo ho moc nebere vážně. Naší vládě se podařilo během krátké doby vybudovat České republice v Evropě kredit, respekt a to teď můžeme využít a také to využíváme k dalším jednáním. Obecným cílem našeho předsednictví bylo, aby se Evropská unie nedostala do slepé uličky kvůli vnitřním sporům, aby se dokázala naopak soustředit na to nejdůležitější. Na svou bezpečnost, odolnost a konkurenceschopnost v této rozkolísané kritické době ovlivněné válkou.
Když se podíváme na statistická data, tak ta si myslím, že hovoří jasně. Ten nárůst je tady opravdu výrazný. A celkový počet žádostí za rok 2022 byl 332 000 žádostí. A musím říct, že v tomto jsme udělali opravdu velký kus práce. Ano jsem si vědom i situace, která stále není stoprocentní. Netěší mě to, ale také jsem přebral úřady práce v situaci, kdy měly neobsazených více než 450 míst ve státní službě. A tato neobsazenost tady byla několik let předtím, než jsem nastoupil. Přebral jsem úřady práce v situaci, kdy tam nebylo vlastně vůbec nic uděláno v oblasti digitalizace. Jediné, o čem jsme slyšeli ve spojitosti s digitalizaci na úřadech práce, tak byly skandály. Nedotažená výběrová řízení a kolabující IT systémy. To se dneska snažíme s tím úzkým týmem lidí, kteří přišli na Ministerstvo práce a sociálních věcí, měnit. Děláme kroky v oblasti digitalizace. Jenom připomenu: solidární dávka byla první humanitární dávka plně v digitálu. Pak tam máme přídavek na dítě, rodičák a příspěvek na bydlení. Proč se to nedělo dřív? Na to by měli odpovědět lidé, kteří roky přede mnou vedli Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože prostě není to o rozdávání, ale je to o pomoci lidem, o pomoci rodinám, rodičům, o pomoci, které je směřována na děti. A ukázalo se, že na to ti rodiče zareagovali. Takže snažili jsme se opravdu sledovat, které ty skupiny zranitelné potřebují pomoc a v jaké míře, a na to adekvátně reagovat. Na podzim přišla pomoc v oblasti balíčku, který mířil na osoby se zdravotním postižením. Udělali jsme i úpravu a zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku, aby lidé s hendikepem si tyto zvláštní pomůcky mohli pořídit, protože i u nich se projevilo zvýšení cen. Takže to jsou kroky, které se reálně odehrály v tom loňském roce. Ale je potřeba také férově říct, že jako vláda jsme zdědili rozpočet, který s tím nepočítal. Museli jsme tyto finanční prostředky najít, musely tyto finanční prostředky být alokovány bohužel i za cenu navýšení dluhu. Ale prostě nelze říkat jednoduše kritiku vůči vládě, že má deficit za loňský rok, a také férově občanům neříci, že to je spojeno s výdaji, které jsme museli udělat i ze zákonných důvodů nebo z důvodů, které tady přinesla válka, vysoké ceny energií, vysoká inflace. Ty peníze směřovaly z velké části opravdu na podporu lidí, domácností. A tak to v těch krizových situacích má být. I za to, že vychovaly děti, že se vzdaly části své kariéry, za to, že do nich investovaly obrovský kus svého života. A je to téma, které tady dlouho na půdě Sněmovny bylo odmítáno. Já si pamatuju, jak jsme ho v roce 2018 opakovaně navrhovali, já osobně, Pavel Bělobrádek, Marek Výborný, Pavla Golasowská, a pamatuju si mnoho hlasování, kdy to i hnutí ANO, i sociální demokracie smetly ze stolu. Na návrh Romana Sklenáka, ať jsme féroví a korektní. Nemůžeme žít v systému, který jediné, co oceňuje, jedinou zásluhovost, že to je to, kolik člověk vydělá v době produktivního života, ale i to, kolik investuje do budoucí generace, která je základem pro fungování nejenom průběžného systému důchodového, ale i pro systém zdravotního pojištění, pro fungování celé společnosti. Pro to, aby nám fungoval pracovní trh a tak dále. Prostě bez dětí ta země nemá budoucnost.
Výkony českého předsednictví jsou proto vysoce hodnoceny. Podařilo se také přijmout řadu klíčových nástrojů pro omezení prudkých výkyvů ceny energií na burze, zastropování nadměrných zisků pro výrobce elektřiny a realizaci společných nákupů zemního plynu a solidaritu v případě fyzického nedostatku této energie. Plán REPower EU vyzval k postupnému ukončení závislosti na Rusku z hlediska fosilních paliv a představil cesty, jak dosáhnout významného snížení importu z Ruska již v tomto roce. A nařízení usnadňuje koordinaci mezi státy, obchodníky a optimální využití dostupné plynové infrastruktury. Chceme zde hlasovat - nebo tedy někteří zde chtějí hlasovat a vyjádřit nedůvěru vládě. Třeba ropovod TAL. Mohla bych ho vidět? No, není a nebyl. Kdybychom se dívali na jinou komoditu, a to plyn, tak se můžeme podívat na plynovod Stork II, který vede z Polska. To byla jedna z priorit, ale bohužel opět se nic nestalo. Já zase nepůjdu do detailů, jenom konstatuji, že není. Kdybychom se tedy měli podívat, co po sobě... nebo co převzala tato vláda, jakou energetickou bezpečnost, tak toho mnoho není. Je to tedy především závislost na energiích z Ruska. A to se nám zde nyní stalo. To, že předvídavost tady nebyla, to, že bezpečnost energetická nebyla zajištěna. Našel jsem si, že Andrej Babiš prohlásil, že bylo chybou Sobotkovy vlády, že nedokončila tendr na dostavbu Temelína. Kdybychom se dívali na rozpočet, bylo by toho rozhodně mnoho. A to nám bylo dáváno jako vzor za to, jak máme stropovat, za to, jak se máme dívat na pohonné hmoty. Pokud bychom se podívali na ceny, já jsem se díval na ceny pohonných hmot, to jste nám tu často vyčítali. Ona se mi tu vysmála, že tomu tak není a nebude, nicméně pokud se podíváme dneska na Maďarsko a dneska na Českou republiku, tak v Maďarsku je benzín dražší o 2 koruny, vycházím z tabulek na kurzy.cz , každý si to můžete porovnat. To je doporučení, jak se chovat, tedy to jste nám dávali: trochu chaosu, trochu populismu, ono to bude fungovat.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Jako první paní poslankyně Balaštíková. A než jí předám slovo, tak načtu omluvy. Omlouvá se paní Jana Berkovcová od 14.30 ze zdravotních důvodů. Omlouvá se paní Mračková Vildumetzová Jana od 20.15 z rodinných důvodů.
Krize znamená také obrovský zásah do dodavatelských řetězců, násobí nejistotu na trzích a prohlubuje některé problémy, které v menší míře začaly už v době covidové krize. Z toho samozřejmě pro naši vládu vyplývají nesnadné úkoly a velké výzvy. A ty jsou asi nejvíce patrné, nejviditelnější, v oblasti energetiky. Válka naplno ukázala, jak zranitelnou zemí Česká republika byla. Významným způsobem jsme byli, a osudově závislí, na ruské ropě. Zcela jsme byli závislí na ruském jaderném palivu. A tak bych mohl pokračovat. Proto se z nás z hlediska energetické bezpečnosti stala jedna z nejohroženějších zemí v Evropě. Bylo to zcela zbytečné riziko, to je potřeba říct. Bylo to zbytečné riziko, protože řada zemí, které mají srovnatelné podmínky, jako má Česká republika, nečekala na válku a dávno si odpovědně zajistila dostatečně pestré zdroje energií. Naše mimořádně slabá energetická bezpečnost jde na vrub předcházejících vlád, které nepodnikly nic, aby nás připravily na budoucnost. Kvůli naší závislosti nám reálně hrozilo, že se staneme rukojmím Vladimira Putina v jeho energetické válce proti západu. Naštěstí jsme se nenechali zastrašit, zareagovali jsme včas, našli nebo odblokovali jsme cesty k bezpečným energiím a dosud podnikáme kroky k tomu, abychom z České republiky udělali energeticky skutečně bezpečnou zemi. V zásobnících je dostatek plynu i teď. Je to určitá pojistka pro chráněné zákazníky, kdyby nastal nějaký krizový vývoj. Snažíme se diverzifikovat zdroje zemního plynu tak rychle, jak to v dnešní obtížné situaci jde. Intenzivně jednáme o nových dohodách s exportéry plynu. A tak bych mohl pokračovat. Nakoupili jsme významný podíl kapacity nizozemského terminálu na zkapalněný plyn - 3 miliardy kubíků ročně. V příštích letech pokryjí třetinu spotřeby České republiky. Byl to mimochodem vůbec první terminál na zkapalněný plyn, který v Evropě od začátku války začal fungovat, a jeho zprovoznění je pro nás jedním z důležitých kroků k energetické nezávislosti na Rusku. První terminál - a my jsme dokázali vyjednat kapacitu pro Českou republiku právě v tomto terminálu. Umožňuje nám to všechno, abychom nakupovali plyn už teď, ještě před dokončením nových plynovodů, které jsou pro transport plynu tradičně potřeba. Znovu jsme začali připravovat stavbu plynovodu Stork II mezi Českou republikou a Polskem, což byla jedna z věcí, kterou si předcházející vláda nepochopitelně nechala utéct. Tento plynovod významně přispěje k diverzifikaci zdrojů, a to nejen pro Českou republiku. Projekt během dvou let významně zvýší přepravní kapacity současného ropovodu z Terstu do Ingolstadtu, což by mohlo znamenat, že naše rafinérie v dohledné době budou stoprocentně zásobovány z neruských zdrojů. Současně se spouštěním těchto klíčových projektů jsme si v rámci Evropské unie vyjednali dočasnou výjimku na dodávku ruské ropy. My jsme si vyjednali řadu výjimek a výhod pro Českou republiku, ještě se k tomu trošku vrátím. Ale my jsme vyjednali dočasnou výjimku pro dodávky ruské ropy. To všechno jsme si museli vyjednat. Byli jsme mimořádně aktivní v rámci jednání v Evropské unii. Uzavřeli jsme také bilaterální dohody o solidaritě v případě nouze o plyn. Tady si myslím, že ten největší význam má právě dohoda, kterou jsme uzavřeli s Německem. Velkou naději vkládáme do jaderné energetiky, bez níž se Česko prostě reálně neobejde. Spustili jsme tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, samozřejmě bez Ruska, tendr, který byl několik let nepochopitelně dán k ledu. V rámci evropské taxonomie, a to je další úspěch, jsme prosadili, aby jádro, na kterém je Česká republika významným způsobem závislá a bude závislá, aby jádro bylo do budoucna považováno za bezemisní, tedy i financovatelný zdroj. A tím se dostávám k tomu, co si myslím, že je mimořádně důležité a co ukazuje, že naše vláda opravdu v otázkách energetiky myslí na budoucnost. Kromě těch věcí, o kterých jsem mluvil, tak jsme novelizací energetického zákona podstatně zjednodušili výstavbu elektráren, které budou vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. Můžeme zmínit například plánovanou transformací ČEZu, jejímž cílem je vrátit státu kontrolu nad některými energetickými zdroji. Připravujeme horkovod z Dukovan, který například bude zásobovat čistým teplem město Brno. A tak bych mohl pokračovat.
A i já jako poslanec jsem v minulosti jasně využíval jednací řád, že jsem prostě včas podal přihlášku do rozpravy, v okamžiku, kdy jsem měl přednostní právo, tak abych byl zařazen v tom pořadí přednostních práv. Takže tuto možnost měli i kolegové, kteří těmito přednostními právy disponují z pohledu řad opozice. Je samozřejmě škoda, že tady jeden z vašich kolegů, který má to přednostní právo, si v době práce odskočil do fronty na korunovační klenoty, které už, předpokládám, jako premiér v minulosti viděl. A já si dovolím za rezorty, za které nesu zodpovědnost, na tyto konkrétní výtky reagovat. Na úvod chci říct, že jsme v situaci, která je nejkomplikovanější, nejsložitější od konce druhé světové války. Naše vláda nastoupila ještě v době, kdy předchozí vláda zde neúspěšně, chaoticky bojovala s covidem, kdy jsme tady šli z lockdownu do lockdownu. Když jsme nastoupili jako vláda a vládní koalice, tak jsme nechali průběh vánočních svátků, nástup nového roku bez lockdownu. Řekli jsme, jsou tady kroky, které máme dodržovat. A to platilo ten celý první kvartál, kdy jsme vlastně byli v situaci, kdy celá pandemie Covid-19 v České republice postupně odezněla.